Venku v ulicích dnes demonstrují tisíce lidí za svobodu. Přidávají se k nim i policisté a vojáci. To je dobré znamení, že národ drží při sobě. Je to ale špatné znamení pro vás, vládu a vládní poslance, vládní koalici. To, že odmítáte občanům dát hlas a právo rozhodovat o své zemi, neznamená, že tohle přirozené lidské právo a občanské právo si nakonec lidé nevezmou, a to ať už chcete, nebo nechcete. Otcové zakladatelé spojených amerických kolonií napsali do své deklarace věty, které platí dodnes, a mějte je prosím na paměti. Cituji: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Že jsou obdařeni svým Stvořitelem, určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády odvozující svoje oprávněné pravomoci ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Navrhované pokuty za porušení zákazů jsou drastické, až milionové. Vládní koalice chce dát zákonem vládě mimořádné pravomoci navždy. Zákon sice zajišťuje soudní kontrolu, ale soudy posuzují zákon z určitého aktu, zatímco Poslanecká sněmovna může hodnotit i vhodnost a správnost opatření. Jak jsem již deklaroval, hnutí SPD v případě, že tento zákon si tady protlačíte, ten pandemický zákon, tak my už připravujeme ústavní stížnost. Přemýšlejte, zda se do historie chcete zapsat jako ti, co schválili doslova fašistickou normu, nebo jako ti, kteří se postavili na stranu práv a svobody svých občanů, jako to dělá SPD. Pokud tu bude někdy nějaká skutečná epidemie, pak se ústavní práva mají omezovat jen v rámci nouzového stavu. Pokud situace není tak vážná, aby byla důvodem k vyhlášení nouzového stavu, tak není v demokracii normální ani přijatelné, aby tato práva byla omezována bez kontroly Parlamentu, jen z rozhodnutí ministrů nebo jejich úředníků. To bylo možné za Marie Terezie nebo za nacistického Německa.
Také děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jan Síla.
Děkuji za slovo. Pandemický zákon zásadním způsobem rozšiřuje pravomoc jediného správního úřadu přímo zasahovat do základních a jiných práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a byl přijímán před rokem na relativně krátkou dobu. V novele tohoto zákona naprosto chybí stanovení limitu pro omezení jednotlivých základních práv a svobod, což lze spatřovat jako nejzásadnější deficit návrhu. Jedná se o omezování základních lidských práv v míře, ve které k tomu doposud nebyl povolán ani soud.
Požádala bych levou část sálu o ztlumení síly vašich hlasů. Můžete pokračovat.
Děkuji. - která je klinicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním. Omezení nelze považovat za nezbytná, když je více než zjevné, že epidemiologická situace je dramaticky lepší, a v některých zemích se již této nové skutečnosti přizpůsobili a protiepidemická opatření zrušili. Původní pandemický zákon se neměl stát součástí našeho právního řádu ani našich běžných životů. Stát je rozhodnutím soudu vázán. V tomto případě předkladatel dokonce přiznává, že cílem novely je přinutit soudní moc, aby do budoucna přijala i takováto různá opatření, která jsou v tuto chvíli nezákonná, a to bez faktické možnosti jejich kvalifikovaného přezkumu důkladnou odbornou diskusí, a navíc ještě k tomu v režimu legislativní nouze. Nepotřebujeme novou právní úpravu, která svěřuje Ministerstvu zdravotnictví rozsáhlé pravomoci s celostátním dopadem, která mu umožní ovládnout život v zemi bez jakékoliv kontroly a bez potřeby si vyžádat nouzový stav, navíc bez časového omezení. V žádném případě není v zájmu občanů, aby stát získával větší a větší kontrolu nad jejich životy a mohl je bez důvodu libovolně omezovat, aniž by se mohli oni sami takovému postupu bránit. To by mohlo vést až k takovému stavu, kdy určitá část obyvatel, jako vojáci, policisté, státní zaměstnanci, bude omezena na svých právech zcela jinak než jiná skupina obyvatel. Takový stav je protiprávní, zcela v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Z hlediska dalších základních práv a svobod, které mohou být mimořádnými opatřeními na základě návrhu zasaženy, je třeba zmínit také právo na vzdělávání, v případě vysokých škol historické paralely raději vynechám. Dále nemohu opominout možnost omezení práva na zdravotní péči.
To vám podepíšu kdykoli i o půlnoci, protože je škoda každého života, který můžeme zachránit. Nejsem právník, ale myslím si, že na toto ani snad nemusím být právník, že mi k tomu stačí selský rozum, abych viděl, že zákon i novela jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Já ten rozpor spatřuji v několika článcích. Minimálně v několika článcích. Článek 8 - osobní svoboda je zaručena. Článek 10 - každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Článek 14 - svoboda pohybu a pobytu je zaručena. Článek 26 - každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Musím říct, že to není jen názor můj. Nebudu je číst, protože bych se nevešel do limitu. Podle vyjádření řady odborníků a mimo jiné i současného ministra zdravotnictví tento týden v Praze a v České republice do deseti dnů množství nákaz dosáhne vrcholu a dále se bude počet nakažených snižovat. Současně dojde i k rozvolňování opatření. Tudíž se domnívám, že tento zákon již nebude potřeba. Vrátím se k panu ministru zdravotnictví, který nám tady říkal o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Část aktuálně platného mimořádného opatření Nejvyšší správní soud zrušil s odloženou účinností o sedm dnů.
Vašich deset minut, pane poslanče.
Můj předřečník již tady zmínil základní lidská práva a svobody. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Já ten paragraf přečtu, protože si myslím, že je důležité, aby to tady zaznělo. Za prvé: Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. V těchto chvílích jsou výrazně omezena práva občanů České republiky. Pandemický zákon tak bude pátým nejvyšším a trvalým stavem. Vím, že už se tady o to trvale a plošně postaraly některé pozměňovací návrhy. Ale myslím si, že to je poměrně velmi varující, že bylo možné vůbec uvést takovou verzi do čtení v Poslanecké sněmovně. Myslím, že ty zprávy z Austrálie jsou poměrně varující. A zažili jsme to také při Australian Open, kdy světová jednička pan Djokovič byl poslán do naprosto nevyhovujících a nedůstojných prostor a tam byl držen proti své vůli. A to vše by tedy bylo v souladu se zákonem. A mohou tedy omezit i mobilitu obyvatel, což se tady stalo, protože tady se nesmělo z okresu do okresu. A samozřejmě i zdravotní péči, mohou omezit volební práva. Tento zákon staví tedy na poslušnost novému režimu do role hrdelního zločinu, který je závažnější než například loupežné přepadení nebo vražda.
Neustále vytváříme daňové výhody pro ryze zahraniční firmy, které nás ovšem ve chvíli, kdy jim tyto výhody skončí, okamžitě opustí. Velmi výmluvný je pohled na vlastnickou strukturu největších českých pivovarů, v uvozovkách českých. Pivovary Staropramen, piva Staropramen, Braník, Ostravar a další vlastní kanadská pivovarnická skupina Molson Coors se sídlem v Ontariu. Pivovary Černá Hora, Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Klášter, Vysoký Chlumec a Rychtář spadají pod pivovary Lobkowicz Group, jež jsou ve většinovém vlastnictví čínských firem. To jenom takový krátký přehled. Samozřejmě těch firem je celá řada, často důsledek korupcí doprovázené privatizace. Proto i ten odliv zisků je tak markantní. Já tedy prosím o podporu zařazení tohoto tisku.
Děkuji za přednesení návrhu.
Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Předkládaný návrh zákona má za cíl zejména zabránit nárůstu platů poslanců a senátorů. Ideálně měl být od počátku roku 2022 do roku 2025, aby nedošlo k jejich zvýšení. Poslanci a senátoři a někteří další představitelé státní moci by tím mohli ukázat svou soudržnost s ostatními českými občany. Taková úprava je i výrazně přehlednější než stanovené zmrazení platů případným násobkem a nebude docházet k výkladovým nejasnostem. Je spravedlivé, aby v novém volebním období nedošlo ke zvýšení platů poslanců a senátorů a dalších představitelů a tito se solidárně podíleli na ekonomické realitě České republiky. Je třeba hledat úspory všude tam, kde je to možné a kde to nepřinese závažné negativní důsledky. Toto navrhované legislativní opatření prospěje státnímu rozpočtu, pomůže vyrovnat propad příjmů a zvýšené náklady státu, obcí a krajů. Změna se nedotkne ani platu státních zástupců. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Opatření se dotkne poslanců a senátorů Parlamentu České republiky. Nejsou předpokládány další dopady na státní rozpočet ani rozpočty obcí a krajů. Nejsou předpokládány žádné dopady na životní prostředí. Novela neobsahuje potenciální korupční rizika, nemá vliv na rizika bezpečnosti nebo obrany státu. Proto prosím o zařazení tohoto tisku za již předřazené body.
Další je paní poslankyně Eva Fialová a následuje po ní Marek Novák.
Oproti normální chřipce či viróze pacienti mnohem častěji prodělávali vážný průběh nemoci, který je ohrožoval na životě. Komplikace se nevyhnuly ani dětem. Mladá fronta DNES 30. prosince 1996 informovala o dvou hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Fakultní dětské nemocnice v Brně se vzácným hnisavým zápalem plic. Oběma dětem se v plicích vytvořila hnisající ložiska a lékaři museli urychleně zlikvidovat bakteriální infekci v jejich tělech. Kupodivu tenkrát i veřejnoprávní média zachovala klid a neděsila občany. Navzdory velmi vysoké, rekordní nemocnosti se podařilo zachovat stát a společnost v téměř normálním chodu. Opatření byla velmi adresná a s výjimkou prázdnin se příliš nedotkla zdravých lidí. Navzdory vysoké infekčnosti nikoho nenapadlo nakazovat roušky nebo omezovat pohyb a práci zdravých lidí. Lékaři bez problémů ošetřovali nemocné a místo čekání na vakcíny, které mimo jiné existovaly, lidé dostávali léky. Ano, nemoc se léčila. Většina lidí se s pomocí lékařů v klidu léčila doma a nezatěžovali nemocnice, díky tomu tam také nechytli druhotné infekce a neumírali na ně. Nikdo nelhal, a tak nebylo třeba stíhat občany za to, že neříkají pravdu. Nikdo občany bezdůvodně neomezoval, a tak nebyly ani demonstrace. A nikdo nevyhodil desítky miliard za testy, roušky, respirátory, vakcíny, nikdo nezastavil ekonomiku, takže stát, země a občané nepřišli řádově o stovky miliard. Na otázku, jak se díváte na nošení ochranných roušek, odpověděl tehdejší šéf Vakcinologické společnosti Roman Prymula takto, cituji: "V celosvětovém měřítku je nesmysl, aby všichni chodili v rouškách. Nemyslím si, že by to bylo nyní u nás potřeba." Respirátor je samozřejmě lepší než rouška, ale pro dlouhodobé nošení jsou oba typy ochrany nevhodné. Abyste byli naprosto v bezpečí, museli byste nosit protichemický oblek." Rád bych řekl vládě, té vládě Petra Fialy, této vládě, aby se tady prosím nechlubila zrušením nějakých opatření nebo povinného covid očkování, jelikož všichni přece víme, že v případě diskriminace neočkovaných vás k tomu přinutil Nejvyšší správní soud, a v případě povinného očkování jste věděli, že tu je nejen silný odpor veřejnosti, ale samozřejmě by vám ho opět zrušily soudy, protože na žalobách jsme samozřejmě pracovali. Dobrovolně jste neuvolnili ani milimetr covidové diktatury. Takže se nakoupily za obrovské veřejné prostředky vakcíny, které v podstatě se nevyužijí, není o ně zájem, a měl by někdo za to nést hmotnou odpovědnost - no, samozřejmě ministr Vlastimil Válek, který je za to odpovědný. Zase mě přerušil někdo?
Já jsem chtěla moc požádat, zda by bylo možné, zda bych mohla do vašeho projevu vstoupit, a to... Já jsem přesvědčena o tom, že pan ministr zdravotnictví by měl jako navrhovatel... ... sedět u řečnického pultu vedle pana senátora. Takže bych chtěla moc požádat, zda by bylo možné zajistit účast pana ministra zdravotnictví. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, prosím, pokračujte.
Komentátor Oldřich Tichý konání vlády komentoval takto - cituji: "Vše ukazuje, že nad rozumem a chladnou hlavou vítězí ego jednotlivých politických hráčů a rozhodnutí vládní koalice ukázat opozici a veřejnosti svoji sílu. Tím, že si vydřené vítězství ze Sněmovny nedokázala udržet a potvrdit v Senátu, ale vyslala vláda Petra Fialy zcela opačné signály. Tohle se prostě nepovedlo." Tady poslanec TOP 09 - a tady je vidět, jaká je to extremistická strana, TOP 09, už na druhém příkladu - před volbami se vyfotil před mým bydlištěm, dal to na internet, aby poštval občany před moje bydliště. S touto visačkou koalice SPOLU se vyfotil, dal to na můj soukromý plot, udělal fotografie a dal je potom na sociální sítě, aby poštval občany a veřejnost proti mně do mého soukromého bydliště.
Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Ono to skoro je jako mluvit k hluchým.
Děkuji, pane poslanče.
Dámy a pánové, pěknou půlnoc. Vidíme venku šibenice, tady jsme se vůči tomu vymezili všichni. Stejně tak tady připomenu, já jsem si tady napsal poznámky. Pak tam vyletěla flaška, on se vrátil zpátky a tady vystoupil nejmenovaný poslanec s tím, že to je srabáctví se zase vrátit do Sněmovny. Takže vylétne flaška z davu a je srabáctví se vrátit. Já tady připomenu, protože to v tom kontextu prostě je, že v kampani možná od stejných lidí na nás házeli vajíčka, napadli naši manažerku, ničili nám knížky, vypustili skákací hrad, což vyvolalo hroznou legraci, přičemž tam byly děti a mohlo to být nebezpečné. To je ta atmosféra. Teď si toho možná víc všímáte, kolegové, a předtím jste si třeba toho tolik nevšímali, protože to nesměřovalo proti vám. Já jsem si dneska psal se známou z Kanady. Musím říct, že proti tomu, co se děje tam, tak my jsme tady ostrov svobody. To je neuvěřitelné. Ostatní zaměstnanci se tam sbírají na takového člověka, který se odmítl očkovat, byl vyhozen a nemá právo na dávky. Bez jakýchkoliv pochybností! Když se vrátíme k tomu, jak ten pandemický zákon vznikl, to je totiž důležité pro ten kontext. Vláda chtěla prodloužit nouzový stav, opozice nechtěla. Vláda byla menšinová, neměla hlasy, ale hejtmani to chtěli také. A teď z toho vznikl - a pamatujete si, tady byla jednání, jak to udělat, senátoři měli zase úplně jiný názor. A já jsem vám tady ta čísla říkal.
Návrh zákona je doplněn o přechodná ustanovení. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona s ohledem na již uplynulou transpoziční lhůtu. Je vhodné, aby implementační předpisy, jejichž lhůta pro implementaci uplynula, byly předřazeny, abychom dostáli svým závazkům.
Také děkuji za přednesený návrh. Další je přihlášen Ondřej Babka. Miloslav Janulík je dalším z přihlášených. Opět pana poslance Janulíka tentokrát... a ten už ale stíhá doběhnout. Takže pan poslanec Janulík, další je přihlášený pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.
Teď je velká otázka, co s opatřeními. Před volbami nám bylo slibováno, jak se to opraví, a po volbách povídali, že mu hráli. Takže mám pocit, že pro mě je to takové tristní déjà vu. Ale rád bych tedy od pana ministra slyšel, co nás čeká. To jsme nevěděli vůbec nic, všichni se domnívali, dohadovali, dneska už o tom něco víme. Tak já už tomu vůbec nerozumím.
Také děkuji za přednesení bodu.
Jedním z hlavních předpokladů nezávislosti je nezávislost ekonomická. Tento předpoklad byl ostatně vysloven už v důvodové zprávě k samotnému exekučnímu řádu. Stejného názoru je i ústavní soud, když v četných nálezech k platům soudců vyslovil, že jedním z pilířů nezávislosti soudců je materiální zajištění. Přiměřeně by toto mělo platit i pro soudní exekutory. Jedná se o závislost procesní a ekonomickou. V praxi jsou však exekutoři tlačeni k tomu, aby tak nečinili, protože oprávněný by si je příště k provedení exekuce nezvolil. Tam by změna exekutora mohla být i likvidační. Tento stav není žádoucí. Původní záměr byl zřejmý - exekutor bude ekonomicky motivován, aby vymáhal pohledávky, jak nejlépe může, čímž poroste jeho zisk. V současné době však nezřídka dochází k případům, kdy exekutor je nucen jít nad rámec zákona či zvolit nepřiměřené prostředky, jinak by byla ohrožena jeho ekonomická existence. Úzké faktické a smluvní vztahy mezi exekutory a věřiteli zakládají důvodné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti jejich rozhodování. Skutečnost, že zákon, to jest exekuční řád, přenesl některá oprávnění soudu na soudního exekutora, tedy nezakládá rovné postavení soudce a exekutora." Od té doby došlo k několika změnám právní úpravy, které postavení soudního exekutora zásadně posílily. Předkladatelé tak považují stanovisko za překonané. Soudnímu exekutorovi bylo svěřeno oprávnění odstraňovat vady podání. Soudní exekutor nyní může ve stanovených případech rozhodnout o odmítnutí či zamítnutí exekučního návrhu. Tím exekutor může celé řízení ukončit. V rukou exekutora se tak soustředilo prakticky veškeré prvostupňové rozhodování v exekučním řízení včetně rozhodnutí, kterým se řízení končí. Je tedy nesprávná představa, že exekutor je pouze vykonavatelem věcí, které byly rozhodnuty soudem. Je to exekutor, kdo rozhoduje o způsobu provedení exekuce. Není tedy pouze pasivním příjemcem a vykonavatelem vůle soudu. Rozhoduje o tom, jak bude rozhodnutí soudu vykonáno, přičemž dopady jednotlivých metod na povinné jsou diametrálně odlišné. Pozdějšími novelami exekučního řádu bylo exekutorům svěřeno rozhodování o stále širším okruhu otázek. Vyjma těchto problémů právního charakteru však stávající úprava přináší i řadu problémů ryze praktického charakteru. Vzhledem k tomu, že věřitelem zvolený exekutor může být z kteréhokoliv místa České republiky, častým jevem je velká fyzická vzdálenost mezi exekutorem a povinným. To výrazně komplikuje možnost efektivně řešit vzniklé dluhy. Exekutor ze vzdálené destinace navíc nemusí mít dokonalou znalost poměrů na straně povinného či celkově znalost poměrů kraje, v němž povinný žije. Nevýhodou spojenou s velkou fyzickou vzdáleností jsou i zvýšené náklady na cestovné a na provedení mobiliárních exekucí, které na straně sociálně slabých povinných ohrožují jejich motivaci a dostatek prostředků ke splácení pohledávek. Značné náklady a problémy jsou spojeny s mnohostí exekutorů u jednoho povinného. V případech, kdy má jeden povinný více exekutorů, je vystaven povinnosti platit náklady v mnoha paralelně běžících řízeních. Jejich výše pak často přesahuje původní pohledávku oprávněných. Tím se celkově snižuje možnost povinného uhradit původní vymáhanou pohledávku. Klesá tak vymahatelnost práva. Nelze opomenout ani náklady dopadající na další dotčené instituce spojené s povinným. To je zaměstnavatel, banka a další instituce.